To není prosím řešení problému nedostatku pedagogických pracovníků. Přece tam se tvoří základ vzdělání a tady by měli opravdu učit kvalifikovaní, a pokud je to jenom trochu možné, aprobovaní učitelé. Já už jsem upozorňoval na to, jaký je základní rozdíl mezi kvalifikovaným a aprobovaným učitelem. Přestože jste s ním mohli vést skutečně skvělou debatu odbornou, jako učitel se neosvědčil. Já sám jsem se s několika skvělými odborníky setkal. Ale bohužel, rozhodně bych je nezařadil mezi skvělé učitele. Kritika pedagogických fakult za to, že ne vždy dokonale připravují budoucí učitele, není úplně dobře cílená. Výrazně se omezil počet hodin, které žáci, studenti tráví na praxích. V minulosti byla šance, že mohli projít všemi stupni a formami pedagogického působení, mohli si to vyzkoušet na základních školách, na středních školách, na odborných školách, na gymnáziu.
To byl poslední přihlášený do rozpravy. To je druhá alternativa. Máte slovo.
Já bych ještě doplnil návrh na změnu programu.
Hlasovali bychom o návrhu grémia, tak jak byl schválen, a to nevylučuje případné změny a přeřazení, které byly vůči grémiu. Jednotlivě. Já vás asi všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Nyní tedy už se ustálil počet přihlášených a rozhodneme o pořadu schůze podle návrhu politického grémia. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Jde o návrh Ministerstva zdravotnictví o veřejném zdravotním pojištění, také první čtení. Hlasování 136, které jsem zahájil, ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. A teď se ptám, jestli to je dohromady, ta léčiva, oba návrhy, nebo jen vládní návrh. Oba body dohromady, dobře. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Rozumíme si?
Ale já jsem zatím také hovořil o tom, že je to rozděleno na tu odbornou část a na tu speciální pedagogickou, psychologickou. Máte před sebou nikoliv stroj, žádný předmět, který se dá otesat pomocí nástrojů, ale máte před sebou živého člověka, dítě. Často v té třídě máte třicet žáků, který každý má svůj životní příběh, má svou osobní zkušenost ať už s problémy v životě, nebo jinými. A je třeba být na to připraven. Prostě nestačí mít jenom odbornost. Bylo to sice předmětem kritiky, ale dokázali jsme se s tím srovnat. To je problém, na který rovněž Pedagogická komora a odborníci upozorňují. Nároky na uvádějícího učitele budou enormní. Dalším problémem je, že začínající učitel, kterému bude muset být oficiálně přidělen uvádějící učitel, nebude z hlediska nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě považován za samostatně pracujícího zaměstnance. V případě učitelek mateřských škol to bude osmá platová třída místo deváté platové třídy. Třetí problém, který novela přináší, je samozřejmě akreditace v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kdy návrh novely zákona o pedagogických pracovnících přidává novou administrativní zátěž ředitelům škol, ale byrokracii pro úředníky Ministerstva školství se naopak pokouší snížit. Opět ovšem zcela nevhodným způsobem, kdy se navrhuje, aby vzdělávací akce pořádané v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nově nebyly vůbec akreditovány s výjimkou kvalifikačního studia. Systém, kdy Ministerstvo školství akredituje jednak vzdělávací instituci, která vzdělávací akce pořádá, a zároveň akredituje i každou jednotlivou vzdělávací akci samostatně, je rozhodně administrativně náročný. Není ovšem cestou neakreditovat nic. Jednak je ze strany Ministerstva školství přímo vyžadováno v rámci evropských programů, jako je například aktuální v příslušných operačních programech, absolvování výhradně vzdělávacích akcí, které jsou akreditovány Ministerstvem školství. Tak kde se tedy potom budou učitelé vzdělávat? Jednak jsou akreditované vzdělávací akce osvobozeny od placení DPH. Nejsem nadán takovým řečnickým uměním jako mí kolegové lékaři, kteří dokázali rozesmát auditorium Poslanecké sněmovny. To je skutečně věcný problém, který je obsažen v novele zákona o pedagogických pracovnících. Je viditelný, je popisovaný, je definovaný. Nicméně víme všichni, že tento výbor samozřejmě má veřejné jednání, projednávání. Samozřejmě výstupy jsou veřejné, ale ne každý pátrá na webových stránkách a seznamuje se se stanoviskem výboru. "Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si vás oslovit jako děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve věci novely zákona o pedagogických pracovnících. Novelu umožňující pedagogickou praxi bez pedagogické kvalifikace nejen na středních odborných školách, ale i na prvním a druhém stupni základních škol považuji za nepřijatelnou. Z návrhu je zřejmé, že předkládaná novela je v rozporu se standardy regulátora učitelského povolání, tedy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy schvalujícího studijní plány učitelských studijních programů. Nesouhlasím se základní linií argumentací, která obhajuje návrh pedagogického působení na školách bez pedagogické kvalifikace. S přihlédnutím k výzkumům dokládajícím souvislosti mezi výsledky vzdělávání žáků a kvalifikací učitelů je tato novela v rozporu s těmito aktuálními poznatky. Mohl bych samozřejmě v tuto chvíli rozebírat každý argument, který je zde předkládán. Učitel matematiky je stejně tak seznamován s celou řadou aktuálních poznatků daného oboru. Tedy do takového obsahu, do takové formy, která bude srozumitelná žákům a která podle dlouhodobých zkušeností může vést ke konečnému cíli, to jest k tomu, že žák převezme tyto vědomosti, znalosti a dovednosti a je schopen je potom i v praxi, v běžném životě, použít a aplikovat. Bez této dovednosti bychom mohli říci, že skutečně může učit každý, ale není tomu tak. Já se velice omlouvám, ale v 16 hodin je plánovaná tisková konference, na které chceme veřejnost informovat o tom, proč vlastně zde hovoříme tak, jak hovoříme. Takže já budu pokračovat ve svém vystoupení později. Ještě jednou se omlouvám a přeji vám všem zdar při tomto jednání.
Děkuji. Nyní tedy odsunu pana poslance nakonec a prosím paní poslankyni Melkovou, připraví se paní poslankyně Valachová v rozpravě.
Určitě chci procesně avizovat, že budu navrhovat jako zpravodajka zkrácení lhůt mezi tedy prvním a druhým čtením. Já na to upozorňuji proto, že dětské dluhy a zákaz dětských dluhů byl vlastně Sněmovnou projednán už jedenkrát v prvním čtení, následně byl opakovaně projednáván v podvýboru pro oddlužení, a tudíž řekněme, že v těchto orgánech je nám materie detailně známa. Děkuji za pozornost. A tedy ještě jednou, jako zpravodajka doporučuji tento návrh zákona k podpoře a dalšímu projednání a budu navrhovat zkrácení lhůt. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Jako první je do ní přihlášena paní poslankyně Kateřina Valachová, pokud si přeje vystoupit.
Já bych ráda vystoupila za poslanecký klub sociální demokracie, protože zákaz dětských dluhů je něco, o co usilujeme opravdu dlouhou dobu nejenom skrze onen zmíněný poslanecký návrh, ale skrze náš program, který se dá stručně řečeno vyjádřit jakousi druhou šancí. Co se týká dalších věcí ohledně zákazu dětských dluhů, tak určitě platí to, co už uvedli předřečníci v tomto smyslu. Takže zákaz dětských dluhů ano a poslanecký klub sociální demokracie tuto nesmyslnou, a jak říkám, i nelidskou věc určitě bude podporovat, její zákaz a to, aby zmizela z té reality, kterou bohužel děti v České republice doposavad musí žít. Děkuji za pozornost.
Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Lukáš Kolářík.
Kdybych to měl porovnat s rokem 2010, jak jsem řekl dneska na tiskové konferenci, tak rok 2010 bych popsal jako takový spotřebitelský nebo exekutorský Klondike. Nicméně tady zůstalo několik věcí. Jedna z nich je - dvě jsou takové ty úplně nejcitlivější. Jedna je, že to máme nějakých 200 až 300 tisíc neplatných exekucí, ale to je na soudech, to není na nás, které by se měly zastavovat, a pak jsou to ty dětské dluhy. Nicméně i v mezidobí my jsme s těmi dětskými dluhy něco dělali. Byla to celkem složitá věc, rozhodnutí zastupitelstva, rady, nějakého pokynu, obchodního pokynu, a teprve poté došlo k tomuto zastavení.
Ale kdo nezná historii pedagogiky a školství, tak se tím samozřejmě nemusí trápit. - Dnes je mezi poslanci zjevně silná tendence si pohrávat s ohněm, podle logiky: někde už to je stejně s kvalifikací strašné, tak z toho udělejme systém a máme po starosti. Rozdíl mezi kvalifikovaností, řekněme tedy tím, jestli jsem vystudoval pedagogickou fakultu, či nikoliv, a aprobovaností. Je to jistě příklad extrémní, ale zákon by to umožnil. A jak známo, co je nejprve skoro nemyslitelnou výjimkou, se časem může stát běžnou skutečností. Proč by to dělali nyní při zvýšené benevolenci a možnosti domluvit se s ředitelem školy? A zvážil někdo psychologickou RIA, tedy analýzu dopadů? Co na to ti, kteří celé učitelské studium již absolvovali, často v průběhu již své profese učitelské a při zaměstnání za svoje vlastní prostředky? Jaký vzkaz to je studentům učitelství? Navrhovaná novela činí z těchto standardů jen nezávaznou krasořeč. Mluví se tam na základě výzkumů a mezinárodních srovnávacích šetřeních o nutnosti neslevovat z vysokoškolských standardů přípravy a slyším, jak jsme mezi top zeměmi, pokud jde o profesní kvalifikaci učitelů. Jen těžko budu vysvětlovat, proč se poslanecký sbor v České republice rozhoduje podpořit devalvační tendenci v požadavcích na učitelskou kvalifikaci. To ovšem není nejhorší důsledek navrhované novely. Tím jsou výzkumy dokládající, že kvalifikovanost učitelů souvisí s výsledky žáků. Tato novela je skutečným - a teď mi tedy, kolegové, kolegyně, promiňte ten výraz, nicméně je tady autentický - zmetkem a vzhledem k jejím převážně negativním dopadům vás vyzývám, abyste jej nedoporučili ke schválení. Děkuji zdvořile za zvážení mých argumentů. Je asi pochopitelné, že nám problematika výchovy budoucích pedagogů leží na srdci, a proto sledujeme s jistým napětím znění i cestu této novely. Bohužel z fakult připravujících učitele neodchází v současnosti tolik absolventů, aby byly dostatečně pokryty požadavky praxe. Oceňujeme snahu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tuto záležitost od roku 2016 řešit. Nedomníváme se, že předložená novela k vyřešení této situace nějak výrazně přispěje, naopak se obáváme, že důsledky novely budou negativní. Deklarovaným záměrem novely je především umožnit do škol vstup odborníkům, kteří neprošli standardní učitelskou přípravou. Zkrátka jde o to, že i stávající zákon o pedagogických pracovnících samozřejmě umožňuje odborníkům v odborných předmětech využít své předchozí vysokoškolské vzdělávání v oboru, ve specializaci. To, že to nedává smysl, si myslím, že je absolutně jasné. Nyní tedy zpět k vyjádření pana předsedy Asociace děkanů pedagogických fakult Jana Picka, který pokračuje: Této cesty nepochybně využívá již významná část nově kvalifikovaných učitelů základních škol.
Pokud chceme ten návrh skutečně řádně projednat na půdě podvýboru i na půdě ústavně-právního výboru, zkraťme lhůtu. Zkraťme lhůtu tak, jak bylo navrženo mnou, myslím, že to říkala předtím i paní zpravodajka, na 30 dnů, to je dobře. A to není vůbec nic proti tomu, že bychom nechtěli řešit dětské dlužníky. Já myslím, že kdo poslouchal mé vystoupení, tak to jasně slyšel.
Takže nejprve vystoupí pan poslanec Patrik Nacher a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
My jsme to tady navrhli původně jako poslaneckou iniciativu před rokem a půl. To bylo číslo 456, to se podívejte. Já bych prostě skutečně lpěl na selském rozumu. Rok a půl to tady bylo.
To znamená, pokud 22. projednáme daňový balíček, tak mně to prostě nevychází, že bychom se tu potkali mezi svátky.
Pane předsedající, kolegové, kolegyně, já si myslím, že všichni v těch posledních týdnech sledujeme a máme hlavní cíl, aby co nejdříve byl ten zákaz dětských dluhů schválen.
Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Žádný návrh nevidím. Takže nemáme další návrhy. Takže je tady návrh pana poslance Kubíčka.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v rámci Ministerstva dopravy předkládáme návrh tohoto zákona, jehož cílem je provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady. Co je cílem směrnice o této interoperabilitě? Uceleněji a přehledněji vymezit podmínky celkové kompatibility železničního systému v Evropské unii, podpořit rozvoj služeb železniční dopravy v Evropské unii a dokončit vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Lze shrnout, že návrh zákona zahrnuje rozsáhlé koncepční změny stávající právní úpravy, na které železniční sektor netrpělivě čeká. Návrh zákona výrazně upravuje i kompetence drážního úřadu. S ohledem na stanovenou transpoziční lhůtu obou směrnic a očekávané nabytí účinnosti řady souvisejících nařízení je nutno přijetí odpovídající implementační úpravy v dohledné době považovat za klíčové.
Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Bauer. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho jediného poslance, konkrétně poslankyni.
Nevíme, co vede konkrétně Ministerstvo školství a Piráty k tomu, že tuto novelu tlačí jako buldozer před sebou. V situaci, kdy v podstatě stávající legislativní normy naprosto v klidu a v pohodě umožňují realizovat to, co tato novela chce v podstatě, řekněme, napravit. Paní kolegyně Valachová zde mluvila o faktických číslech. Nebudu opakovat ta čísla znovu. Jenom použiji jedno přirovnání, které dnes zaznělo na tiskové konferenci. Mohli jste si povšimnout, že těch nekvalifikovaných pedagogických pracovníků, kteří působí v našem školství, je poměrně velmi skromné procento. Těch neaprobovaných je rovněž velmi nízké procento. Jak paní kolegyně Valachová řekla, jsou rozptýleni mezi regiony. Čili nejde o celostátní problém, jde o regionální problém. Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, dovoluji si na vás ještě jednou obrátit jménem děkanů pedagogických fakult České republiky s několika postřehy týkajícími se novely zákona o pedagogických pracovnících, kterou dnes projednáváte ve druhém čtení. Je asi pochopitelné, že nám problematika výchovy budoucích pedagogů leží na srdci, a proto sledujeme s jistým napětím znění i cestu této novely. Jsme si vědomi, že její návrh reaguje především na nedostatek kvalifikovaných učitelů na základních a středních školách, který by se v souvislosti s demografickým vývojem ročníků vstupujících na druhý stupeň základních škol a na střední školy a stárnoucí populací učitelů tam měl nadále prohlubovat. Bohužel z fakult připravujících učitele neodchází v současnosti tolik absolventů, aby byly dostatečně pokryty požadavky praxe. Oceňujeme snahu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tuto záležitost řešit. Nedomníváme se, že předložená novela k vyřešení této situace nějak výrazně přispěje, naopak se obáváme, že důsledky novely mohou být negativní. Deklarovaným záměrem novely je především umožnit do škol vstup odborníkům, kteří neprošli standardní učitelskou přípravou. Upozorňujeme na to, že i současná verze zákona umožňuje vstup odborníkům, kteří neprošli standardním učitelským studiem. Této cesty nepochybně využívá již významná část nově kvalifikovaných učitelů základní škol. Návrh novely podmínku umožňující vstup odborníkům, kteří neprošli standardní učitelskou přípravou, mění takto. Novela tedy rozšiřuje možnost kvalifikace k učitelské profesi i pro absolventy magisterských studijních programů, jejichž zaměření studia neodpovídá charakteru vyučovaného předmětu." Já bych tady tuto větu ještě jednou zopakoval z toho důvodu, protože považuji ji za jeden ze tří důvodů, klíčových důvodů, proč dnes hovoříme o tom, že tato novela není dobrá. Dále se ve stanovisku pedagogických fakult píše: Nemáme námitky proti tomu, aby do škol vstupovali odborníci, kteří dobře znají vyučovanou oblast a doplní si pedagogické kompetence. Dalším, velmi často zmiňovaným atributem novely, je posílení postavení ředitele školy s tím, že zabezpečí, že řediteli ubude administrativa. Domníváme se, že tento fakt je přeceňován. Administrativní zátěž školy spočívá v potřebě dokládat, že škola na volné místo učitele aktivně hledá učitele, který již splňuje předpoklad odborné kvalifikace. Už jen fakt, že ředitel má pravomoc uznat kvalifikaci učitele za splněný na dobu nejdéle tří let, pokládáme za velmi problematický, protože zpochybňuje všechny předchozí snahy, které byly v uplynulých letech v systému přípravy budoucích učitelů ze strany politických reprezentací učiněny. Varujeme ale i před přehnaným optimismem, že administrativní zátěž ředitelů skutečně výrazně poklesne. Nebude situace nakonec obdobná dnešní? Nebyl by takový učitel nakonec vhodnější? Nedostane se tak ředitel do jisté pasti, kdy bude muset preferovat absolventa magisterského studia, který s vyučovaným předmětem nemá nic společného, před absolventem bakalářského nebo středoškolského studia, jehož charakter je mnohem bližší potřebám školy, ale nemůže mu jeho kvalifikaci uznat? Novela podle našeho názoru otevírá možnost, aby do škol mohli vstupovat i lidé bez odborného vzdělání v předmětech, které by měli vyučovat, a bez jakékoli pedagogické kompetence, což považujeme za nebezpečný precedens.
Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pokud nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Máte slovo.
Byrokratická zátěž COVID - Nájemné, řeknu panu vicepremiérovi, ale možná vy to tak nevnímáte do detailu, je tam velký posun. Pokud tržby - to je velká debata. My jsme o tom diskutovali, ono se to velmi těžko posuzuje. Ty vlivy subjektivní vstupují do tržeb. A Německo začíná od toho ustupovat, od tohoto systému, který zvolili. Zvolili jsme tuto cestu. Já počítám s tím, že vždycky každou cestu naši budete kritizovat, takže už si to dávno neberu. Nicméně tím nechci říct, že nenaslouchám, když něco zajímavého můžeme využít. Kompenzační bonus panu předsedovi Jurečkovi ráda poskytnu. Ale pořád připomínám, zítra bude ta zásadní podmínka pro to, jakým způsobem budeme poskytovat podporu a investovat do této oblasti, protože... A to je rozpočet. A poznámka pana poslance Ferjenčíka. Ten balíček v tomto rozpočtu není, tak se na něj teď nevymlouvejte.
Pan senátor Goláň má zájem o závěrečné slovo? Já se znovu pokusím zjednat klid pro vaše vystoupení. Máte slovo, pane senátore.
Děkuji, pane předsedající. Já vám všem děkuji za proběhlou debatu. Chtěl bych vám všem poděkovat za celoroční spolupráci, protože už se asi do konce roku neuvidíme.
Děkuji panu senátorovi a přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Také mu přeji za Poslaneckou sněmovnu všechno nejlepší, hezké svátky a do nového roku určitě zdraví a štěstí. A zároveň předám řízení schůze.